To je první věc. Za druhé. Vůbec jste nereagovala na tu past s kaucemi. To je zásadní chyba toho návrhu. Takže máte březen, duben, květen, červen, červenec - to je pět měsíců - a potom máte tři měsíce, kdy je ten nájemník chráněn před výpovědí těmi stávajícími pravidly, to znamená srpen, září, říjen. A to je ten základní problém, který my vnímáme. A potom důvod, proč podporujeme ten senátní návrh. Jsou to úvěry až do výše 50 milionů korun.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na jedné straně je to nájemce, na druhé straně pronajímatel a v mnoha případech se jedná vlastně o běžné občany. My v tom návrhu Senátu, kde se vytváří institut garance státu, vidíme určitou pomocnou ruku vlastně oběma stranám. A proto vlastně ze strany SPD podporujeme tento návrh, který vytváří institut státní záruky. Druhá věc je vlastně, že v tom senátním návrhu, který... Osobně jsem přesvědčen, že úřady práce mají spoustu agend, které musí běžně řešit, a pokud dostanou další agendu, kde mají potvrzovat vlastně neschopnost platby nájemného, tak jim to určitě jednak práci nezlehčí a jednak to nezlehčí nebo neumožní vlastně využívat této možnosti od běžných nájemníků.
Paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Takže nevím, jak jste přišli k těm měsícům, které jste tady říkali. Já jsem z Prahy. Aspoň já jsem to tak vnímala z toho poselství. Omlouvám se, jestli jsem to příliš vnímala takto. Naopak je tady vítáno, že budou mít určitou dobu, po kterou se budou moci připravit. Pochopitelně, že každý z nás vždycky sleduje ten svůj osobní zájem, a my musíme najít nějaký balanc. Já si myslím, že to bude absolutní výjimka, i v Praze, i v jiných lokalitách.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážená vládo. Když se podíváte na londýnskou burzu od začátku roku, tak ten pokles je značný a i předseda Správy státních hmotných rezerv pan Švagr říká, že už dneska jsou burzovní ceny 13 % pod evidenčními cenami. To není zodpovědné. Paní ministryně, já bych to s dovolením dořekl. To není skutečně zodpovědné chování, lidově řečeno bych řekl, že to je ekonomická hloupost. A tím mantinelem je neprodávat tyto kovy ze Správy hmotných rezerv se ztrátou. A já kvituji, že i koaliční partner hnutí ANO ČSSD veřejně prodej kritizuje, tak doufám, že moje doprovodné usnesení podpoří. Toto usnesení podle mě zajišťuje to, aby se neprodávalo se ztrátou, takže děkuji za případnou podporu tohoto usnesení.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 5051, což je také návrh doprovodného usnesení. Teď je velká debata o zdanění nemovitostí. A druhá věc je, že je ta krize současně i nějaká příležitost pro Českou republiku. "Poslanecká sněmovna
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Paní ministryně nemá zájem. A nyní se dostáváme k bodům ve třetím čtení, konkrétně k bodu Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Samozřejmě že za krizi, které teď čelíme, nemůžeme vinit vládu. Musíme se vypořádat s tou současnou situací. Ale ukázat jen na někoho, kdo má dostat černého Petra a vyrovnat se s tou situací, prostě není správné, není fér a ve výsledku to není ústavní. Je to mnohokrát ověřená zkušenost. Není to žádné objevení Ameriky. To, co přinesl jednak původní pozměňovací návrh dokonce v několika verzích a co přináší i ta senátní úprava, je důležitý krok se státními zárukami. To je alespoň to rozdělení odpovědnosti, to je alespoň ta pomocná ruka státu vůči těm, kteří se dostanou jako pronajímatelé druhotně do vážných komplikací. A to nejsou lidé druhého řádu. Já vás prosím, abyste si tuto logiku při hlasování o tom zákonu osvojili, protože to není jenom logika, je to důležité základní nastavení situace, kdy tato Sněmovna a vláda řeší kritickou situaci mnoha občanů. Jsem přesvědčený, že argumenty, které tady zazněly, jsou dostatečně přesvědčivé, aby překonaly i případnou v tomto případě špatným návrhem zákona nachystanou dohodu. Je ještě čas, je ještě prostor dát hlas a dát prostor té úpravě senátní, která je určitě správnější a zdravější.
Děkuji panu poslanci Kupkovi.
Hlasoval jsem proti, na záznamu o elektronickém hlasování mám pro. Nezpochybňuji hlasování.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére Andreji Babiši, využívám toho, že tady jste a posloucháte diskusi. Vím, že tento návrh má širokou podporu veřejnosti. Jak obejdete to, že když lidé přestanou platit, nebude z čeho jim poté příspěvek na bydlení dát? To je obrovská první past. Ten nájem bude vypadat jako uhrazený, ale často je sjednáno smluvně, že ta odčerpaná jistota se musí dorovnat. A kauce jsou standardem. Za hlavní otázku pro vás osobně, pane premiére Andreji Babiši, považuji, jak na podzim po odložení problému budete řešit ty nezaplacené nájmy. Myslím, že mě osobně ani klub Pirátů nelze obviňovat z toho, že bychom nebyli sociálně citliví. Řada seniorek v Praze po ovdovění pronajme svůj byt a z příjmu z pronájmu si nepřilepšuje k důchodu, ale hradí pobyt v takových těch lepších domovech s pečovatelskými službami. A váš návrh může vést k tomu, že tyto často osamělé seniorky nebudou mít z čeho zaplatit pobytové služby, kde dnes jsou.
Pokračovat budeme bodem číslo Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujala místo i paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Poděkuji paní docentce Zamrazilové, která odchází, za účast na jednání Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych stručně znovu uvedla návrh zákona. Cílem zákona je ochránit zranitelné nájemce, a to v případech, kdy selžou jiná opatření, jako je například možnost uhradit dlužné nájemné ze složené jistoty, nebo po dobu, kdy si nájemce bude vyřizovat poskytnutí dávek na bydlení ze systému státní sociální podpory a systému hmotné nouze, což může určitý čas trvat. V rámci minimalizace dopadů na pronajímatele nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením. Cílem tohoto zákona není odpustit nájemné. Cílem tohoto zákona je nemožnost podat výpověď z důvodu toho, že samozřejmě ti nájemci se mohou dostat do problémové situace se sníženými příjmy. Dále materiál řeší problém se splácením příjmů úvěru Státního fondu rozvoje bydlení. Návrh zákona umožní SFRB vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí způsobených dopadem epidemie koronaviru. SFRB je v těchto případech schopen vyhodnocovat na základě dodaných podkladů oprávněnost žádostí. Státní fond rozvoje bydlení má více jak 20 tisíc klientů, příjemců úvěru. Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů služeb a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a proto se rozeslání vyúčtování opozdí. Pokud by se daly rozložit, což ale nejde, tak s mnohými bych souhlasila.
Děkuji.

Dovolím si tvrdit, že úřady práce jsou teď v tomto okamžiku jedny z nejvytíženějších úřadů v této republice.

Dostane například potvrzení od lékaře, že je v karanténě, dostane potvrzení, že se musí starat o dítě, a tím pádem může být doma, nebo od zaměstnavatele, že tento přerušil své působení. On ten papír vezme, zanese ho na úřad práce a úřad práce mu vydá papír, že dostal papír.

Podle vámi postoupeného návrhu zákona, když nesplatí ten nájemník své dluhy do konce té ochranné lhůty, to znamená do 31. května, v jakékoli výši, tak může dostat okamžitou výpověď z nájmu. Když dlužník dluží více než tři nájmy, může dostat okamžitou výpověď. Když dluží do tří nájmů, může dostat výpověď, ale s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla stanovisko klubu STAN k návrhu toho, že bude schodek činit 300 miliard korun. Pokud se podíváme na to, jak to funguje v zahraničí, tak Německo plánuje vydat na stimulaci ekonomiky cirka 5 % HDP. Ale pojďme se tedy řídit spíše tím vzorem Německa. Myslím si, že těch 120 miliard je namířeno správným směrem. Za prvé je to struktura průmyslu - a zde máme průmysl závislý na lidské práci. V rámci Antiviru, tedy kurzarbeitu, se proplácejí peníze zpětně a s velkou spoluúčastí zaměstnavatelů. Dálnice ano, ale jen do určité míry. Pan ministr Havlíček říkal, že bude důležité podporovat investice, a to především ty investice, které jsou připravené. Pojďme se tedy vrátit o obnovit ten projekt hladové zdi, hladové zdi pro regiony. Je to důležité proto, že tam bude možné zaměstnat lidi a zároveň investice budou nejužitečnější. Je potřeba pomoct malým a středním firmám. Obce mají připravenou se stavebním povolením, dokonce vysoutěženou, celou řadu projektů. Předali jsme panu premiérovi seznam, z kterého bylo jasně vidět, kolik projektů na mateřské a základní školy je připraveno. Dále by se mohlo investovat do chodníků. Podívejte se na převis na SFDI, obrovský převis. Do vysokorychlostního internetu, do výstavby dostupného bydlení a podobně. Myslím si, že pokud by se vláda vydala tímto směrem, tak pomůže regionům, malým firmám, řemeslníkům a pomůže rozhýbat ekonomiku napříč celou Českou republikou. Říkala jste, že pár miliard úspor nikoho nezachrání. A myslím si, že by se ta opatření dala rozdělit do tří skupin. Potřebujeme reagovat rychle, tedy operativní řešení. Pak by vláda měla mít střednědobou strategii a potom z dlouhodobého pohledu. Kromě toho je možné dát na komunitní centra, sociální bydlení. Těch programů, kam se dá investovat, je celá řada. Můžu vám zde předat náš podklad, který by vám jistě pomohl při tom rozhodování.
My jako občanští demokraté budeme hlasovat pro senátní verzi. A vás, vládní poslance, opravdu žádám, abyste pečlivě zvážili ty argumenty, které tady velmi dobře zmínil pan senátor. Tak pak si řekněme, že neschválíme nic, ať to vláda stáhne. A já tomu rozumím. Který skutečně pomáhá, je spravedlivý. Pak tomu já rozumím, to mi vůbec nevadí. A říkám, já oceňuji tento krok. Je to vyzkoušený model a mohl by fungovat. Nám by to vůbec nevadilo. Mnohem lepší v tom řešení nájmu nebytových prostor. To není fér.
Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
No, ten důvod. My nejsme ve standardní době, pane předsedo Stanjuro. My nevedeme debatu o standardním procesu. Ta doba je nestandardní a i to schvalování rozpočtu je nestandardní. Když jsem tady byla před měsícem s tím 200miliardovým schodkem, tak jsem vám jasně řekla, že největší neznámá je čas. Že nevíme rozsah, nevíme rozsah škod, nevíme dobu trvání. A teď jsme se posunuli. A samozřejmě posunuli jsme se i v tom, že jsme zpřesnili propad příjmů. Takže ono toho moc nezbude v té vládní rozpočtové rezervě. Schválili jste tady, nebo budete schvalovat, pardon, ty státní pojištěnce, to je nějakých 22 miliard. A samozřejmě s tím já musím takto operovat. To znamená, že v tuto chvíli, a já jsem přesvědčena, že tak jak jsme to udělali, je to dobře. Takhle jsme se připravili. To znamená postupně... Mezitím se schválila novela zákona o České národní bance. I to je důležité. A ten čas já nemám. To čtvrtletí už nám ukáže prostě nějaký výhled a budeme se o tom bavit. Ale já vám neřeknu, že jsem tady naposled. Řekl to poprvé za dva a půl roku, že je optimistická. Já samozřejmě budu ráda, když se to bude vyvíjet lépe. Ale pořád čtu různé nápady v médiích, na kterých nejsme ani domluveni a které by znamenaly samozřejmě... Naopak my musíme cílit tu pomoc na ty nejzranitelnější. Teď nechci do vás rýpat, že mi vyčítáte, že nevím, jestli to mělo být 300 miliard před měsícem, nebo nemělo. Nebudou to desítky miliard. Nebudou. To jako ministryně financí odpovědně vím. A to, že se pořád strefujete do úředníků... Ježiš, myslíte si, že tam najdu desítky miliard? Tak mám snižovat policisty? Brát jim peníze? Tak tam mám snižovat? Nebo úřady práce, které teď procesují Antivirus? Myslíte si, že tam prostě najdu miliardy? To možná tam najdu, že prostě tam nějaké rezervy seberu a tak dále. A má to smysl? Pomůže mi tohle? Možná to uděláme. To říkám úplně zodpovědně. Budeme se bavit na vládě o sociálních službách, aby se to tam dorovnalo. A o každé té položce prostě rozhoduje... já mám úplně minimální kompetenci, nemám ani tu běžnou, kterou mám jako ministryně financí mimo tento nouzový stav, a o každé položce rozhoduje vláda ve sboru. Debatujeme o ní, chceme ji doloženou a tak dále. Takže budeme tu analýzu dělat, ale prostě vzniká to za pochodu. A nebudu vám říkat, jestli jsem tady naposled.
Ale ta čísla nesedí, paní ministryně. Interpretuji to dobře, paní ministryně, co jste říkala? Paní ministryně, půl procenta jste říkala. Je to tak. Můžete tleskat, ale nefunguje to tak. A já ji nešpičkuji. Já chci seriózně debatovat. Já jsem o úřednících neřekl ani slovo. Já jsem mluvil o formulářích, byrokracii, razítkách. To je úplně něco jiného. Nebo pro vás jsou úředníci formuláře, razítka, potvrzení? Co jste si to vymyslela za příběh? To jsou podle mě zbytečné věci. To nejsou ti lidé, kteří musejí podle těch zákonů vymáhat to razítko, ten formulář, to potvrzení. Kdo to navrhoval, paní ministryně? Tohle je absolutně nefér! To je prostě faul.
I paní ministryně financí, která tady sedí, to spočítaný má. Ona ví, kde se to projeví, kdo na tom vydělá, kdo na tom prodělá. Ale taky jsou tam neznámé a jsou ty modely ekonomické. Ten stát se přece musí řídit na základě odborných vyhodnocení.